A zjišťuji, že je to opět nedůstojné.
Pane předsedo, jenom se zeptám, zda to mám chápat jako návrh, to znamená, že modifikujete svůj návrh na pevné zařazení na 19. hodinu tak, aby to bylo 9. 2. jako první bod.
Já nemohu neodpovědět na otázku pana předsedy Miholy, který ve vší úctě, a přátelské úctě, mně připomíná toho řečníka, co říkal "mám svůj názor", ale postupně se s ním přestával ztotožňovat. Když říká: Je tu snad někdo, kdo si myslí, že ten bod je nedůležitý? No ano, poslanci vládní koalice! Protože kdyby ho měli za důležitý, tak přece nebudou chtít předtím projednat 88 jiných bodů. Já respektuji, že jste dal tento návrh, pane předsedo, my ho pravděpodobně podpoříme, aby se to někam dostalo, nebo se zdržíme, já nevím, to se poradíme. Ale v každém případě každý den ráno vystoupíme, přečteme, jaké mají být projednávány body, a položíme vám tu řečnickou otázku, jestli je tu snad někdo, kdo si myslí, že tyto body jsou důležitější než imigrantská krize, a navrhneme předřadit na ten každý den bod imigrantská krize.
Děkuji za slovo. Já jsem z toho pochopil, že informace vlády o imigrantské krizi je opoziční věc, že by se to mělo dávat do opozičního okénka. To je usnesení, které má plnit vláda. Pokud je nějaké usnesení - bylo přijato usnesení, tak by ho vláda měla plnit, a ne laborovat o tom kdy. Protože takhle to zaznívá.
Moc se mi to nedařilo, ale našel jsem tam podle mě jednu, a to že ten bod by měl být hlasován ve večerních hodinách.
Děkuji za slovo. Ano, mně se líbí ten návrh pana předsedy Miholy, ať už večer, nebo jako první bod. Ale v tom případě se ptám, kdy tedy projednáme ty desítky opozičních návrhů, které před sebou neustále tato Sněmovna tlačí. Protože je sice to téma velmi důležité, ale nejsme tady jenom od toho. Já si myslím, že nastává čas, abychom se přestali ohlížet na to, co se nám jako opozičním stranám dovolí anebo nedovolí, kdy se nám dovolí vůbec s našimi návrhy zákonů přijít sem na jednání Poslanecké sněmovny. Já vyzývám ostatní opoziční strany teď, tady z tohoto místa, abychom zcela vážně jednali o svolání mimořádné schůze na téma projednání opozičních návrhů zákonů.
O tomto rozhodneme hlasováním. Kdo je proti tomuto návrhu? Dalším hlasováním se vypořádáme s návrhem paní poslankyně Bohdalové. Takže zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Pan poslanec Fiedler navrhuje, aby dnes jako první bod byl projednán tisk 657, zákon o detenčních centrech pro nelegální imigranty v cizích státech. Pokud vím, nejsou, takže první bod. Dobrá, takže tak to bude. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Okamura navrhuje bod Analýza islámské teorie...
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona. Máte před sebou návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další související zákony. Rovněž posiluje sankční pravomoci dohledových orgánů. Toto zjednoduší zejména přeshraniční obchody s cennými papíry. Další úpravy dotčených zákonů jsou vyvolány výkladovými nejasnostmi a potřebou reagovat na vývoj trhu a odrážejí se v nich poznatky z praxe. Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání, zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu. Děkuji za pozornost.
I tady prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Romana Kubíčka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nebudu ho tady číst.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
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Holeček.
Dobrý večer, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo.
Nikdo takový není. Ptám se na závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Dalším bodem našeho jednání je
Děkuji za slovo. Jedná se již o druhé parametrické zvýšení daňového zvýhodnění na dítě. S těmito pozměňovacími návrhy vyjadřuji souhlas.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Dobrý večer.
Já děkuji panu zpravodaji za jeho zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala.
To se vyloženě mine. Mine se to o řadu měsíců, možná i let. Co se stane? Z toho vedení města už tam dávno nikdo není, ve veřejnosti jsou označeni za zloděje. A to, že to bylo v pořádku, to už nikdo neocení. Většinou jsou velmi různé. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Protože kdo donutí, aby zastupitelstvo většinově přijalo nějaké usnesení, když toto povinni nejsou, nebo nějaké usnesení přijmout, zdali už toto nebude porušení zákona o NKÚ? Protože v České republice bohužel platí, že každý podezřelý už je v podstatě obviněný a každý obviněný je vinen. A podotýkám - napříč politickým spektrem, nebylo to něco, na čem tancovali opoziční zastupitelé. Proto si dovolím, pane předsedající, podat návrh na přerušení tohoto bodu, a to do projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám za pozornost a prosím o hlasování.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Kdo je proti? Děkuji vám.
Určitá míra rozumnosti přístupu je totiž nezbytná, pokud nechceme oživovat nějakou předlistopadovou praxi se Státní bankou československou. Měl jsem za to až do tohoto návrhu, že ta diskuse vyústila v rozumné řešení, se kterým nakonec souhlasili, někdo více, někdo méně, všichni aktéři této diskuse. Kdo s tím tehdy nesouhlasil, byla opozice. Jedním z těch, kdo hlasoval proti, byl i pan předseda Sklenák. Ani tam nikdo z tehdejších poslanců sociální demokracie nehlasoval pro. Takže určitě 15 měsíců se nezvládne. Koneckonců ono to vyplývá i z některých pozměňovacích návrhů. Taková změna je samozřejmě pro tyto pojišťovny nevýhodná a hlavně i pro pojištěnce zcela nevýhodná. Ani dotace státního rozpočtu tento dopad zcela nekompenzují, nehledě na to, že by se skutečně dostavily vážné překážky ve využívání některých bankovních instrumentů. Chtěl bych se pozastavit nad jedním argumentem, který je také v té důvodové zprávě obsažen. To považuji za zcela absurdní argument. Pan ministr po svém nástupu, především v tom minulém roce, mluvil o tom, že bude snižovat zadlužení České republiky. Samozřejmě v případě vykazovaných schodků státního rozpočtu i v letošním roce byl vykázán schodek, tak může činit účetně. Pan ministr se může kroutit, ale já mu ukážu i v jeho vlastních materiálech, že mám naprostou pravdu. Tam je to, myslím, rozumné a tam určitě nebudu navrhovat žádnou změnu. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Můj předřečník měl už velmi vyčerpávající - ve smyslu informačně vyčerpávající přednes. A to je v okamžiku, kdy z této novely skutečně bude vyjmuto ono podřízení účtů zdravotních pojišťoven státní pokladně.
Jsem přesvědčena, že je to málo. Pan ministr nám dluží informace, aktuální informace o stavu věcí. Chci a věřím, že nejenom já, ale že i vy chcete slyšet z úst pana ministra, jaká jsou zdravotní rizika v souvislosti s migrační krizí, jak jsme jako Česká republika na tato rizika připraveni, co konkrétního ministerstvo v této věci podniká. A kde jinde než právě zde? Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Janě Hnykové. Budeme pokračovat vystoupením, návrhem pana poslance Martina Lanka. Připraví se paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dovolte mi připomenout, že Sněmovna není jenom strojem na schvalování vládních zákonů, ale podle ústavního pořádku naší země je Sněmovna i kontrolním orgánem vlády. Jakkoli odsuzuji útoky na soukromí, tak v některých věcech bychom si asi měli udělat jasno. Pan premiér Sobotka veřejně ke kvótám prohlašoval: "Česká republika intenzivně vyjednávala v uplynulých týdnech, dnech i hodinách. Trváme na našem postoji. Tak abychom si rozuměli, co to vlastně znamená. Nejvyšší státní úředník České republiky odpovědný za spolupráci s Bruselem napsal panu premiérovi, že předseda Evropské komise s námi byl připraven vyjednávat o kvótách a my jsme to odmítli. Nevyjednávali jsme, i když pan premiér do médií tvrdil, že se v těchto týdnech, dnech, ba dokonce hodinách intenzivně vyjednává. Dále pan premiér tvrdil, že máme reálnou šanci, abychom prosadili náš negativní názor, který máme na kvóty. Cituji státního tajemníka: "Předsednictví signalizuje, že se prostě nechá hlasovat." Vláda na výbor původně přišla s návrhem usnesení, že o kvótách může vyjednávat dle vlastního uvážení. Předseda našeho klubu Marek Černoch po více než hodinové bouřlivé debatě na výboru pro evropské záležitosti nakonec prosadil jasné usnesení, že vláda musí kvóty jednoznačně odmítnout. Mediálně tato zásadní debata úplně zapadla, protože poté pan premiér veřejnosti slavnostně sděloval, že Česká republika kvóty nepřijme. Přesto kdyby Marek Černoch neprosadil jasné usnesení, vláda chtěla k jednání o kvótách prostor k jednání. Za třetí: Jak pan premiér vysvětlí své prohlášení do médií, že se jednalo týdny, dny, ba dokonce hodiny s EU o kvótách, když ve skutečnosti se nevyužila možnost jednat? Já vidím jenom samé karamboly. Dámy a pánové, exprezident Václav Klaus nedávno hovořil o probruselských elitách, které vidí imigranty jako nástroj pro vybudování euroobčana. Zda nám pan premiér netají něco, co bychom měli vědět my poslanci a samozřejmě i občané. Pan ministr Chovanec nám opakovaně říká, že nemůžeme chránit hranice, protože by nás vyloučili z Schengenu. Státní úředníci jezdí po České republice a mnohdy děsí místní obyvatele, kde všude se připravuje zřízení dalších táborů pro imigranty. A vláda odmítá návrhy Úsvitu na zpřísnění azylové politiky. Například podle vlády nelze uzákonit, že kdo se dopustí trestného činu nebo přestupku, nesmí v České republice dostat azyl. Prý by to bylo v rozporu s mezinárodními smlouvami a ženevskou úmluvou. Přitom ale realita je taková, že ženevská úmluva naopak umožňuje vyhostit žadatele o azyl, který spáchá trestný čin. V souvislosti s hromadným sexuálním obtěžováním žen v Kolíně to dokonce řekl i pan premiér, ale v kontextu všeho ostatního, co zde uvádím, takové vyjádření pana premiéra, uznejte, asi nelze brát příliš vážně. Připočítám-li k tomu ještě vládní nápad udělat v České televizi s panem Svěrákem večerníček, který by vysvětloval, jak imigranty musíme přijmout, bohužel nelze než souhlasit s poradcem pana premiéra, který, znova opakuji a cituji, se ptal: "Můžeš mi prosím říci jediný pozitivní výsledek dosavadní vládní strategie k řešení migrační krize? Já vidím jenom samé karamboly.
Děkuji panu poslanci Lankovi.
Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, žádám o zařazení bodu Informace pana ministra Pelikána ke kriminalizaci Bloku proti islámu a především jeho předsedy docenta Martina Konvičky, a to na zítra jako druhý bod po bodu, který přednesla moje kolegyně Jana Hnyková.
Navážu i na slova kolegy poslance pana Jiřího Petrů, který jako zpravodaj zde citoval usnesení výboru pro veřejnou správu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Fischerové.
Poslanecká sněmovna schválila znění, které teď leží v Senátu. Víte, já jsem v prvním čtení poukázal na mnohá úskalí snahy o rozšíření kontrolní působnosti NKÚ na kraje a obce. Jenže prostě ten zákon, o kterém dnes rozhodujeme, říká mnohem více. Jsou to skutečně duplicitní nebo multiplicitní kontroly. V prvním čtení, myslím, že to zrovna pan zpravodaj zde uváděl, zaznělo, že i v případě obcí se jedná také o veřejné prostředky, tak proč je nekontrolovat i ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Pak se zamysleme, ale teď myslím vážně, skutečně nad obsahem pojmu majetek územního samosprávného celku. Jaký smysl takový pojem dnes vlastně vůbec má, pokud na druhé straně přijímáme tezi, že se svým majetkem nemůže územní samosprávný celek téměř autonomně nakládat? Opět zde můžeme tisíckrát vyhlašovat, že vlastně Nejvyšší kontrolní úřad nemá žádný nástroj, jak zasahovat do samostatné působnosti územních samosprávných celků, a že nemůže uplatňovat vůči těmto subjektům fakticky žádné sankce.
Dalším bodem našeho jednání je bod číslo
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh novely rozpočtových pravidel. Předložený návrh zákona obsahuje zejména ustanovení, která rozšiřují výčet subjektů státní pokladny a ustanovení, která s tímto rozšířením souvisejí. Rovněž je navržena úprava přijímání úvěrů od mezinárodních finančních institucí, zejména od Evropské investiční banky a Rozvojové banky Rady Evropy Ministerstvem financí za Českou republiku. Je také navrženo zkrácení přechodného období pro převod prostředků státních příspěvkových organizací na účty podřízené státní pokladně o 15 měsíců. Navrhovaná novela rozpočtových pravidel obsahuje také některé další změny, například rušení povinnosti finančně vypořádávat dotaci poskytnutou v plné výši na úhradu výdajů, případně nákladů, které příjemce dotace uhradil z vlastních zdrojů před jejím poskytnutím. Návrh zákona byl projednán ve výborech.
Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví.
Pozměňovací návrhy jsou vloženy do systému a jsou součástí usnesení. Nebudu je zde číst.
Děkuji panu zpravodaji a otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj Roman Kubíček.
Jedná se o malou změnu. Odůvodnění: A-hlavičku ROP, to je rozpočtové opatření v rozpočtovém systému, a písemnou žádost kapitoly nelze zpracovávat odděleně. Rozpočtový systém je primárním systémem pro evidenci rozpočtových opatření, avšak nenahrazuje stávající oběh a schvalování originálních dokumentů v jejich písemné podobě. V podrobné rozpravě se k tomu přihlásím.
Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vilímec.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem již v prvním čtení upozorňoval na úskalí tohoto návrhu, a to především ve vztahu k některým dalším subjektům, jejichž peněžní prostředky by byly podřízeny státní pokladně.
Zákon by tedy měl podle našeho návrhu jasně říkat, že azyl a doplňkovou ochranu nelze udělit cizinci, který se dopustil trestného činu nebo přestupku. Podle svědků i policie se v centru Kolína nad Rýnem sešlo o silvestrovské noci na tisíc lidí arabského a afrického původu. Z davu se vyčlenily skupiny mužů, kteří obklíčili ženy, sexuálně je napadli a okradli. Policie už kvůli incidentu přijala téměř 600 trestních oznámení. Podle médií policie zatím vyšetřuje 23 osob, z toho 10 žadatelů o azyl, zatím ale nikoho formálně neobvinila. Je požadováno tvrdé potrestání pachatelů. Kolínská policie říká, že jen malá část z nich byli Severoafričané, většina kontrolovaných byli Syřané. Většinou to byli žadatelé o azyl, kteří nedávno přicestovali. Předložili dokumenty, které se vydávají při podání žádosti o azyl. Přesto i ono má zákony, které umožňují odmítnutí udělení azylu v případě, že žadatel o azyl spáchá trestný čin. U nás taková možnost ale není, protože azyl se odmítá až v případě, že daný cizinec spáchá válečný zločin nebo zločin proti lidskosti. Navrhovaná právní úprava se jeví být nepřiměřeným zúžením v současné době poskytované mezinárodní právní ochrany migrantů." Rovněž cituji: "Předložený návrh zákona je rozporný v článku 1F ženevské Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Předložený návrh nelze považovat za přiměřený ani z hlediska účelu institutu azylu a doplňkové ochrany, jímž je ochrana základních práv a svobod cizinců. Ano, slyšíte dobře. Oba naši klíčoví ministři v imigrační legislativě nechtějí, aby cizinci, kteří spáchají trestný čin nebo přestupek, přišli o možnost získat azyl. Taková situace mi přijde naprosto neuvěřitelná. Podle obou ministrů je totiž nejdůležitější dodržování mezinárodních smluv a ochrana lidských práv a svobod cizinců. Není tu ani slovo o tom, že by se měli chránit občané České republiky. Vážené kolegyně, kolegové, já vás žádám o to, abychom se poučili a přestali se řídit nesmyslnými názory našich ministrů. Chtěl bych zákon zařadit pevně na dnešní jednání jako první po pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kádnerovi. Další přihlášenou je paní poslankyně Jana Hnyková.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám krásné odpoledne. A vy jste říkal, že má přijít v 16 hodin?
Já ho nehlídám, paní kolegyně, ale pan ministr Němeček se omlouvá na celý dnešní den.
Na celý dnešní den, aha. Tak já bych tento bod navrhla zařadit na zítřek jako první bod po pevně zařazených bodech. V těchto dnech mnozí Pražané onemocněli příušnicemi. Příušnice jsou nemocí, proti které jsou naše děti od roku 1987 očkované. Proto nikdo nepředpokládá, že by se ve větší míře měly v naší zemi objevovat. O to větší paniku mezi nemocnými toto onemocnění způsobuje, a jak víme, paniku nezpůsobuje jenom toto onemocnění, ale každé infekční onemocnění, které se v naší zemi objeví. Naše zdravotnictví není v současné době na nic podobného připravené. Do této situace k nám přijdou lidé, nakažení těmito nemocemi. Kdo bude ten první na ráně? Kdo to vlastně schytá? Kdo je tou nejvíce ohroženou skupinou? Jsou to právě děti a senioři, tedy ti nejzranitelnější a nejkřehčí, ti, kterým se po celou dobu svého poslaneckého mandátu snažím nejvíce věnovat.